Nic jiného neexistuje. Nevymýšlejte hovadiny, nebo ten daňový poplatník, který tady platí ty věci, tu srandu, to světlo, ty naše platy, ten se chytá za hlavu. Má úplně jiné starosti, má úplně jiné obavy. Není o tom, jestli má penis na zádech nebo pod paží nebo vaginu. Takhle se to řešilo v minulosti. My to tedy dobře, ten klystýr, ušetříme, ale neobtěžujme s tím Sněmovnu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom uvést na pravou míru tvrzení pana Foldyny, protože nebylo pravdivé. Takže ve vaší první občance nebylo, jestli jste kluk, nebo holka, protože to bylo každému jedno. A já jsem chtěl požádat o podporu návrhu, který z toho dělá dobrovolný údaj, protože to je přece každého věc, jestli to tam chce mít, nebo ne.
A respektuji, já jsem s tím nápadem přišel před nějakou dobou, ale podporu nenašel.
Další přihlášku nemám, nikoho nevidím z místa, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova? Pan ministr, pan zpravodaj, není tomu tak.
Děkuji za slovo. Procedura je velmi jednoduchá, vlastně jde podle abecedy.
Má někdo připomínku k proceduře? Já vás nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. První návrh, pane zpravodaji.
Jedná se o odklad ukončení zápisu rodného čísla do občanského průkazu. Je to tak, aby to bylo v souladu s včera schváleným Depem.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 223, 169 přítomných, 129 pro, 14 proti.
Je to, že by byl zápis údaje o pohlaví dobrovolný. Stanovisko výboru: nedoporučující.
Děkuji vám.
Dovolím si vám ho přečíst: "Poslanecká sněmovna doporučuje Ministerstvu vnitra a cizinecké policii kontrolovat zpětně nepřetržitost pojištění, a to zejména při žádosti o prodloužení pobytu cizince na území České republiky. Cizinec musí doložit, že byl zdravotně pojištěn po celou dobu pobytu na území České republiky podle zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky."
Takže všichni víme, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování. Usnesení bylo přijato.
Vážené kolegyně, kolegové, máme další bod. Prosím.
Dámy a pánové, velmi stručně. Jenom prosím, abychom tento zákon projednali, protože pokud by došlo k nějakému zdržení, tak by mohlo být ohroženo cestování našich občanů na nově vydané občanské průkazy, takže prosím, abychom to dneska zvládli.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nesouhlasím s argumentací, že vypuštění údajů o pohlaví z občanských průkazů dává smysl, protože se stále více lidí identifikuje jinak než jako muž či žena. Zákon o občanských průkazech byl primárně předložen kvůli požadavku EU na zavedení biometrických údajů do identifikačních údajů používaných pro cestu po Evropě. Toho bych se držel a z těchto důvodů se nemůžu kladně vyjádřit k uvedeným pozměňovacím návrhům.
Děkuji panu poslanci Kytýrovi. Prosím, pane poslanče.
Dobrý den, dámy a pánové. Ten údaj tam má být vložen z důvodu toho, aby občanský průkaz mohl být využit při identifikaci při překračování hranic v rámci Evropské unie. Takový doklad už máme, je to biometrický pas, který si může každý dobrovolně nechat udělat, anebo také nemusí, pokud prostě zájem o cestování nemá. To prostě pro nás argument není, protože pokud budeme muset přijímat zákony podle toho, jak Ministerstvo vnitra bude soutěžit veřejné zakázky, tak to není určitě cesta v rámci naší demokratické země. Takže znova vás žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, aby vkládání otisků prstů bylo dobrovolné. Zamyslete se nad tím a prosím, podpořte tento pozměňovací návrh.
Děkuji panu poslanci Pavlu Jelínkovi. Nyní pan poslanec Martin Kupka přihlášený do rozpravy.
Je to úprava přechodových ustanovení. Souhlasné stanovisko výboru. Stanovisko výboru je pozitivní, kladné.
Stanovisko ministryně? Hlasování číslo 289, přihlášeno 161 poslanců, pro 80, proti žádný.
Rozpočtový výbor podporuje.
Hlasování číslo 290, přihlášeno 161 poslanců, pro 137, proti žádný.
Hlasoval jsem pro, v záznamu mám "zdržel se".
Pan poslanec Julius Špičák se omlouvá dnes mezi 13. hodinou a 14.30 z pracovních důvodů. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Těchto příkladů můžu najít desítky. Když vy operujete tím, že jenom ustřižením pár kvítků se dopouštíte výroby, já jenom vytažením té skrytě nošené zbraně se můžu dopustit nechtě vyhrožování, nechtě dalších trestných činů spojených s tím. Ona ta definice je trošku problém. A teď vůbec neberu, že možná máte pravdu. Pouze příklad jste zvolil velice nevhodný, možná mediálně efektní, a také bych tady mohl se skrytou zbraní apelovat a dělat něco podobného. Většinou jsou to senioři, kteří ve zdravotních problémech na toto naráží. Já bych šel spíše cestou, spíše cestou zákonnou, že bych odtrestnil u těchto lidí, kteří mají indikovanou, lékařsky indikovanou potřebu, odtrestnil to, že se u nich tato dávka najde nebo toto pěstování provádí. A to lze již udělat. Jde o to, jestli trest, nebo netrest.
Nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher. Dobře, takže zpravodaj Rostislav Vyzula.
Já jsem se na to díval, chápu všechny ty právní dopady, ale já jsem se na to díval čistě odborně. Nikoliv prosím. Jde o to, že na jedné straně jsou pěstitelé, na druhé straně jsou výrobci a ten výrobce může být samozřejmě zároveň pěstitel, ale také ne. Pěstitel samozřejmě podléhá přísným kritériím správné pěstitelské praxe a výrobce podléhá přísným kritériím správné výrobní praxe. A to je tam naprosto jednoznačně dáno tak, aby ty prostředky byly bezpečné. A to by tak asi zatím bylo všechno.
Nikoho nevidím, takže pokud se již nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.
Takže proto tam vidíme to riziko a proto nemohu tento návrh podpořit. A právě proto také děláme tento návrh, abychom opět rozšířili počty pěstitelů, ale léčebného konopí, protože to, co si lidé pěstují doma, to není léčebné konopí. Tam není garantován podíl THC, CBD, mohou tam být nějaké plísně a podobně. Takže když si někdo pěstuje doma konopí, tak to neznamená, že si pěstuje léčebné konopí. Pěstuje si něco, co vlastně neví, co v tom je, v té rostlině, co obsahuje, na rozdíl od léčebného konopí, kde je určitá jasná garance i té správné výrobní praxe, ale i samozřejmě ověření, že je to léčivá látka, která je předepsaná lékařem. A myslím si, že dnes skutečně dostupnost léčebného konopí není v České republice problém, a není důvod tedy umožňovat samopěstování z důvodu léčebných.
Takže závěrečné slovo ještě za zemědělský výbor - pan poslanec Tureček zájem nemá.
Jsou zde návrhy legislativně technických úprav. Máme tam úpravu pana poslance Vymazala.
Zejména pro lidi s hendikepem je tak tedy problém, že musí fyzicky chodit do lékárny. Ruku na srdce, kdo z nás někomu vyzvedl lék, nebo komu z nás někdo z rodiny vyzvedl lék, děje se to prostě běžně. Tolik stručně, jak jsme se to snažili přizpůsobit. Respektuji vůli Sněmovny, která to pravděpodobně neschválí.
Prosím.
Prostě někdy se může stát, že vám zaprší, vyjde sluníčko, zaprší, vyjde sluníčko nebo přijde nějaký podobný extrém a prostě tu toleranci překročíte, ani nevíte jak. A co se stane? Tohle je prostě špatně, tohle je špatně. My jsme tady dva roky zpátky měli velký seminář, který se týkal ekonomického potenciálu konopí. Je to nesmysl. A i ekonomicky to prostě nedává smysl. A když tady pan ministr hovořil o tom, že jdeme proti úmluvě: opět kdo byl na tom zemědělském výboru, tak ví, že to je absolutní nesmysl. Zaznělo to tam a my se přesně v těchhle mantinelech držíme, takže v tomhle případě argumentovat Jednotnou úmluvou OSN o návykových látkách je prostě nesmysl. Já se obávám, že tady vidíme v přímém přenosu důsledek těžkého tlaku lobby. Nelíbí se mi to, protože to skutečně této zemi škodí.
Nyní vystoupí opět pan poslanec Tomáš Vymazal. Ale teď jedna faktická poznámka, takže pan ministr.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Návrh byl zamítnut.
Z mého hlediska ano.
Jedná se o Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Takže o prodloužení omluvy žádá paní poslankyně Pekarová Adamová do 13 hodin. Pan poslanec Petr Beitl se omlouvá z jednání Sněmovny dnes ve středu 2. 6. od 14.30 do 16 hodin z pracovních důvodů. Dále se omlouvá poslanec Jakub Janda z pracovních důvodů dnes od 14.30 do konce pracovního dne.
Kolegyně, kolegové, já bych si dovolil obrátit vaši pozornost ke dvěma, respektive třem pozměňovacím návrhům. Dva, které jsem podal společně s dalšími poslanci. Chtěl bych připomenout, že do roku 2007 byly všechny potraviny v České republice zdaňovány sazbou 5 % DPH. V rychlosti, druhý pozměňovací návrh jsem podával s panem kolegou Jandou. Ten se týká limitu nejnižší hodnoty zboží, kterou musí zaplatit fyzická osoba z třetích zemí u jednoho prodejce v jednom kalendářním dnu, aby vznikl nárok na vratku DPH zaplacené v ceně zboží. Já jsem v podstatě tento pozměňovací návrh navrhoval a prošel již minulé volební období. Pak byla omezena jeho platnost a tento pozměňovací návrh to rozšiřuje.
Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Prosím, máte slovo.
Kdo je proti? Hlasování číslo 255, 159 přítomných, 144 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Poslední návrh.
Prosím pozměňovací návrh kolegy Josefa Kotta, jak bylo zmiňováno, elektronická evidence hnojení nad 20 hektarů.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 257, přítomno 161 poslanec, pro 118, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už je u stolku zpravodajů. Ptám se pana ministra zdravotnictví, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Přesto mi dovolte upozornit, že rozdílný názor zaujímám k doporučení výboru zejména v oblasti návrhů dotýkajících se prolomení hranice obsahu THC v technickém konopí a v produktech z konopí. Nejprve mi dovolte pár slov k pozměňovacímu návrhu zemědělského výboru, který je uveden pod písmenem A, se kterým Ministerstvo zdravotnictví zásadně nesouhlasí, přičemž svůj nesouhlas s tímto návrhem vyjádřily také Generální ředitelství cel a Národní protidrogová centrála. Posunutí této hranice by způsobilo chaos zejména v rámci obchodování s touto komoditou na společném evropském trhu, neboť takové odrůdy nejsou ze společného evropského katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin. Tento závažný nedostatek pak nelze vyřešit zakotvením výjimky z evropského práva v národní legislativní úpravě. Jelikož je Česká republika demokratický právní stát, nelze tedy tuto úmluvu ignorovat. Další pozměňovací návrh uvedený pod písmenem B podal pan poslanec Vyzula. Připustíme-li, že tento poslanecký návrh na sebe bere odpovědnost za zdravotní neškodnost takových produktů ve všech představitelných sférách, jako jsou potraviny, elektronické cigarety, potravinové doplňky a mnoho dalších výrobků, a to i při dlouhodobé expozici a různých formách podání, musím konstatovat, že k návrhu naprosto absentují vědecké podklady pro přijetí takové změny. Ani na této hranici však neexistuje na společné evropské úrovni dostatečná shoda a tento návrh tuto hranici ještě pětinásobně posunuje.
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Prosím.
Je to zveřejňování dat Státním ústavem pro kontrolu léčiv v anonymizované podobě v otevřeném, strojově čitelném formátu, takzvaná open data. Stanovisko výboru je doporučující.
Návrh byl přijat. Prosím.
Stanovisko výboru je doporučující. Upravuje se přístup krajského úřadu k elektronickým receptům pro léky v návykovou látkou. Je to za účelem kontroly. Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko výboru je doporučující.
Návrh byl přijat.
Dále máme pozměňovací návrh D5 poslankyně Věry Adámkové. Stanovisko výboru je doporučující.
Prosím.
Dále máme pozměňovací návrh Davida Kasala, je to pod písmenem E a stanovuje specializační přípravu adiktologů. Stanovisko výboru je doporučující.
Prosím.
Stanovisko výboru je nedoporučující. V podstatě stanovuje podmínky vydání povolení k zacházení s návykovými látkami. Stanovisko výboru je nedoporučující.
Prosím.
V podstatě vláda by byla povinna zařadit látku na seznam návykových látek, povinna. Stanovisko výboru je nedoporučující.
Stanovisko ministra?
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Prosím.
Jedná se o depenalizaci přechovávání malého množství návykové látky. Stanovisko výboru je nedoporučující.
Výbor nepřijal stanovisko.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh?
Tentokrát se jedná o jelena siku. Výbor přijal doporučující stanovisko.
Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Zahájil jsem hlasování číslo 248 a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Výbor přijal nedoporučující stanovisko.
Pardon, omlouvám se. Prohlašuji hlasování číslo 250 za zmatečné a požádám o stanovisko ministra životního prostředí. Pane ministře? Kdo je proti?
A já vás poprosím, nechte tedy hlasovat o zákonu jako celku.
Myslím, že ano podle protokolu.